Seznam výkonů obsahuje výkony, které nemají reálně nastavené ceny za práci lékařů, nemají tam reálně započítanou cenu přístrojů, cenu zdravotnických prostředků, cenu léků. NKÚ udělal kontrolu ve čtyřech fakultních nemocnicích. Zjistil, že některé nemocnice nakupují stejné léky o 100 % dráž než jiné. To jsou všechno věci, které se musí napravit, a k tomu slouží analýza. Je třeba najít úspory v systému, potom je možné dosypávat peníze k tomu, aby systém udržoval krok se systémem v zahraničí. Ale myslím si, že klíčem je skutečně transparentnost, protože dnes je sice úhradová vyhláška, ale podle úhradové vyhlášky se řídí jen 25 % uzavíraných smluvních vztahů. To znamená, 75 % se uzavírá mimo úhradovou vyhlášku a k tomu ještě existují výkony, které nejsou ani v seznamu výkonů. Tyto věci se musí nutně nastavit, musí se dát do pořádku. Děkuji.
Já vám děkuji. Nyní pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, chci říci panu ministrovi. Pane ministře, vy jste vážně k pomilování. Vy jste tu s vážnou tváří řekl, jak chcete snižovat strukturální deficit. Vycházím z oficiálních čísel Ministerstva financí. Se stejně vážnou tváří tvrdíte, že chcete šetřit, a přitom zvyšujete výdaje na provozní výdaje státu. Vy prostě děláte pravý opak toho, co tady potom s vážnou tváří tvrdíte. Promiňte, pane ministře, máte to zjevně v krvi.
Ona ta odpověď a to vysvětlení zazněly víceméně v řeči pana vicepremiéra Babiše. Řekl: My jednáme, ale výsledky nejsou žádné. Pane ministře, toto si napište do kanceláře a zarámujte: My jednáme, výsledky nejsou žádné.
Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Urban, po něm pan poslanec Krákora.
Děkuji za slovo. To přece nejde. Takto žádné národní mužstvo žádný výsledek nedocílí.
Jsou problémy ve zdravotnictví, provozní, ekonomické, jako jsou i v jiných resortech. Takže musíme se nad těmito věcmi zamyslet a řešit je.
Já vám děkuji. Eviduji další faktické poznámky.
Co se týká celé situace ohledně auditu a ohledně stavu monitorovacího systému. Vláda neschválila v pondělí, že monitorovací systém bude hrazen ze státního rozpočtu celý. To je jedna věc. Odpovědnost musí určit právě tato kauza ze strany protikorupční policie. Bylo to za vlády pana Nečase. A tam je největší pochybení. V této zakázce. Čili naše vláda řeší minulost, řeší pozůstatky, které zde máme. Vláda schválila jednu věc a já bych ji chtěla uvést na pravou míru, protože i média interpretují to, co jsme schválili, naprosto jinak. Vláda schválila, že od konce auditu my můžeme - já můžu - Ministerstvo pro místní rozvoj může pokračovat s daným dodavatelem v dané smlouvě, která je poplatná a je platná. Pokud bych přerušila jakýkoli kontakt s dodavatelem, České republice samozřejmě může hrozit sankce a arbitráž od této společnosti. Pokud Evropská komise, která je ta poslední instanční organizace, ten orgán, určí, že nesouhlasí s auditní zprávou, tyto peníze, které jsme schválili v pondělí, budou samozřejmě přeúčtovány zpátky do toho evropského okénka a budou hrazeny z evropských zdrojů. Vláda neschválila, že budeme hradit tu korekci. Finanční úřad samozřejmě rozhodne také, zda se ztotožňuje s těmi námitkami v rámci té auditní zprávy. Chtěla bych zmínit, že samozřejmě ten audit měl udělat audit výkonností. My jsme obdrželi audit na veřejné zakázky. To je jedna věc. Čili celý ten problém je velice komplexní. Není to boj ministryně pro místní rozvoj ani ministra financí. My nyní řešíme stav, který musíme společně řešit. Já osobně jako Ministerstvo pro místní rozvoj... Jenom si představte tu situaci, kdyby ten gestor, který má na starosti monitorovací systém, teď vypověděl smlouvu s tím jediným dodavatelem, který ho spravuje. Čili v tuto chvíli já jako řádný hospodář musím postupovat podle platné smlouvy.
Já děkuji paní ministryni pro místní rozvoj.
Nikoho neeviduji přihlášeného do všeobecné rozpravy. Není tomu tak. Takže pan zpravodaj.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že celý případ řeší protikorupční policie, tak ani pan premiér nemůže vyšetřit odpovědnost za tuto věc.
Nyní pan zpravodaj - dává přednost panu předsedovi Kalouskovi.
Možná je tady nedorozumění v prostředí, ve kterém se pohybujeme. Hovoříme výlučně o odpovědnosti politické. Poslanecká sněmovna se obrací na předsedu vlády, aby stanovil politickou odpovědnost za tyto situace, to může dokonce i bez některých těch dat, paní ministryně.
Já vám děkuji. Paní poslankyně Němcová, řádně přihlášená do rozpravy.
Děkuji.
Táži se, zda pan zpravodaj anebo paní ministryně si chcete vzít závěrečná slova. Já tady předtím, než bych vám udělil závěrečná slova, chci říct, že ve 12.45 máme napevno zařazeny volební body, to znamená, že vás poprosím o dvě věci. Já bych ten bod přerušil, projdeme volební body, uděláme vaše závěrečná slova a dáme potom hlasovat o návrhu usnesení. to znamená od 12.45 co zabere čas, tedy volební body, tak o to by se prodloužilo jednání. Otevírám bod číslo Prosím tedy, aby se ujal slova předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.
Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Situace je malinko výjimečná, já se ji pokusím velmi stručně vysvětlit a nebudu vás zatěžovat jednotlivými detaily sněmovní procedury. Samozřejmě ten návrh musí posvětit svým hlasováním celá Sněmovna.
Otevírám rozpravu a jen se pro pořádek chci zeptat, než předám slovo pověřenému členu poslaneckého klubu Úsvit, zda se pan Koskuba hlásí s faktickou poznámkou. Hlásíte se s faktickou poznámkou, pane poslanče Koskubo? Ne, nehlásí, děkuji. V tom případě požádám člena, pověřeného člena hnutí Úsvit.
Důvodem je účast členů poslaneckého klubu hnutí Úsvit v těchto výborech, která je pro naši práci nezbytná. Proto bych vás velmi rád požádal, poprosil o podporu tohoto bodu. Není v tom vůbec nic osobního, je to pouze a čistě z pracovních důvodů.
Já vám děkuji. Mám zde v rozpravě přihlášenou panu poslankyni Benešovou, ale myslím si, že se jedná o omyl. V tom případě ji odmažu, protože ji nevidím přítomnou v sále. A táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy.
Připraví se pan poslanec Beznoska a poté pan poslanec Plzák.
Podívejte se na slovenské kapitálové fondy - konzervativní, dynamický a ten třetí nevím, jak se jmenuje.
Jenom velmi kratičce na pana kolegu Bartoška. První poznámka. Takže není to rozhodnutí komise, je to čistě politické rozhodnutí. A druhá poznámka na pana kolegu Zavadila, teď o tom hovořil. Není možné posuzovat výkonnost fondů z jednoho nebo dvou let. Prostě výkonnost na kapitálových trzích se musí posuzovat v dlouhém horizontu a pak byste viděli, že ta křivka určitě by šla k severovýchodu.
Ale chtěl bych směle tvrdit, že není zárukou kvalitního stáří mít hodně dětí. Takže tahle iluze trošku padá. A pak jsem měl ještě jednu faktickou poznámku.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Nezpochybňuji, že skutečně jsou živnostníci s chováním, které tady popsal pan doktor Plzák. Fascinuje mě jeho výtka: za to, že se někdo rozhodl chovat neodpovědně vůči vlastnímu stáří, za to můžete vy. Já si myslím, že odpovědnost si nese především každý sám za sebe. Ale to není to, s čím jsem chtěl vystoupit. Já jsem méně náročný. Pokud pracujete na tom, že si odmítáte přiznat pravdu, protože je politicky nepopulární, tak cokoliv na tom postavíte, nemůže být dlouhodobě udržitelné a realizovatelné. A na tom nemá cenu ztrácet energii.
Vážené kolegyně, kolegové, ten ideologický problém jste z toho udělali, přátelé na pravé straně, vy. Dnešní lidé, kteří chodí do práce, platí svým rodičům nebo prarodičům to, aby prožili nějaký důstojný důchod. Řeší to celá Evropa. Vy jste řekli: My to vyřešíme velmi snadno. Kdyby byl, tak ho dávno vyřešili v Německu nebo vyřešili někde jinde. Takže nehrajme si na chytrolíny. To, co dnes navrhujeme, je nezatahovat do toho soukromé fondy, hledat nějaké rozumnější řešení.
Teď se chci zeptat pana ministra financí, zda se hlásí s faktickou, anebo s řádnou přihláškou. Tak prosím, jste druhý v pořadí.
Je potřeba, aby děti byly řádně vychovány, staraly se o svoje rodiče, chodily do práce a odváděly daně. A myslím si, že důchodová komise vychází z reálných dat a připravuje materiál, který bude použitelný a hlasovatelný. Ale určitě řešení není prásknout do stolu a odejít z jednání. To je to, co mě mrzí na zástupcích TOP 09, že rezignovali na svoji možnost utvářet budoucí koncepci a postarat se o to, aby mohli do toho mluvit.
A troufnu si říci, že malí podnikatelé jsou vykořisťováni právě těmi velkými. A poslední poznámka, abych se vešel do lhůty. Samozřejmě, že ta komise, která existuje, měla určité zadání. Tato debata nebo ten podklad je o tom, že chceme ukončit určitou nepovedenou fázi, nechceme to prodlužovat, protože to prodlužování by se mohlo prodražit. Ale to jádro konsenzu chybí. Ale jestli chceme k němu směrovat tímto způsobem, tak to opravdu, ale opravdu ne.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Opálku a jeho dvě minuty. Připraví se pan poslanec Laudát.
Dovolte mi zareagovat na pana kolegu předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Já jsem neřekl, že živnostníci za všechno můžou. Ale závažnější se mi zdá situace kolem ceny práce. Jeden pohled je, kolik procent se odvádí na různá pojištění. Druhý pohled je ale, kolik to je v absolutní částce. A vzhledem k tomu, že u nás je nízká cena práce, tak aby ty odvody byly dostatečné, tak musí být vysoké procento. Poslední poznámka, kterou jsem zapomněl, to je třetí pilíř. On to tu pan Stanjura taky zmínil. Takže to je si třeba taky uvědomit, že nejenom první pilíř solidarita pro chudé, ale třetí pilíř solidarita pro bohaté.
Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se pan ministr financí.
Ale to je skutečně záležitost. Pokud by pan ministr financí byl moudrý, tak by sem s takovým předkladem zákona nešel. Možná že by si někde nechal vyložit, co je střední třída, kdo je základem a pilířem střední třídy, a pak by věděl, že ona produkuje hodnoty a z jedné strany drží nad vodou sociálně slabé. Takhle na tom je postavený kapitalismus. Podotýkám, že střední třída nejsou jenom živnostníci, malí, střední podnikatelé. Já už se jenom nestačím divit.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana ministra financí. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Já bych jen zopakoval, protože samozřejmě kolegové Kalousek a Stanjura si zase jenom vytáhli něco, nějakou spekulaci. Ani ty komise. Byl jsem vyzván, abych dal nějaký návrh. Já jsem tady oznámil, že navrhnu důchodovou reformu. Není pravda, a zásadně to odmítám, že chci snižovat důchody. To jste si zase tady vymysleli! Tak nevím, proč zase tady se lže a spekuluje. Ten návrh jste neviděli. Není to pravda. Prosím, vás, já myslím, že to bude velké téma, asi celoroční, pro naši opozici. Já jsem psal ministru financí Chorvatska, aby nám dal čísla, fakta, která vám tady předložím. Ano, snížili daně v Chorvatsku. Takže já bych jen zopakoval fakta, že nikdo nechce snižovat důchody, že navrhnu nějakou reformu vládě a koaličním partnerům a potom se můžeme o tom bavit. Takže buďte tak hodný, když to neznáte, tak o tom nemluvte.
Děkuji panu ministrovi za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Komárka. Prosím, máte dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, pan ministr už to řekl, ale já to přeci jenom krátce podtrhnu. Paskvil, který prosadila pravice malou většinou v minulém období, končí tak, jak končí. Bohužel, je mi to líto. Čili byl navržen určitý návrh a pan Stanjura a před ním pan Kalousek několikrát řekli ve svých vystoupeních, že to znamená snížení důchodů. Prostě toto nezaznělo. Zazněl návrh tezí reformy penzijního systému, který na první pohled působil logicky, a jeho překrucování je podle mě nefér. Možná ale pánové Kalousek a Stanjura pouze neposlouchali a něco si hráli na počítači.
Děkuju za dodržení časového limitu, a dříve než předám slovo panu místopředsedovi vlády, poprosím všechny, kdo budete mluvit na mikrofon, pokud se obracíte na své kolegy, čiňte tak mým prostřednictvím. Prosím, máte slovo.
Za jakékoli vlády. Bavíme se o tom, jestli máme nižší nebo vyšší úroky dluhové služby. Máme je nižší, to je dobře. Tady taky hrozí, když to spustíme do roku 2018, víte, že mnohdy musíte předfinancovat evropské peníze. V okamžiku, kdy to musíte předfinancovat, máte nějaký větší projekt, tak vám skokově jeden rok vyroste celkové zadlužení. Logicky. Protože to jinak nejde udělat. Ta možnost je reálná. A to je můj první dotaz na zpracovatele a pana zpravodaje. Proč se vláda rozhodla o dva roky zkrátit přechodné období na to, aby se obce, města připravily o dva roky, přitom to reálný problém českých veřejných financí není? To si myslím, že je efektivní nástroj k tomu, abychom se zase dostali pod tu hranici, která bude stanovena nejlépe ústavním zákonem. A já nevím, co to je. To je druhý dotaz na pana ministra či pana zpravodaje. Co si máme představit pod pojmem trvale udržitelné veřejné finance? Nebo co si pod tím máme představit. Co je rozpočet, který zajišťuje trvale udržitelný rozvoj veřejných financí? Pod to se dá schovat cokoli. Jaký čas? Já nemám omezený časový limit. To musí pan řídící. Když mě pan řídící schůze přeruší, já to budu respektovat. Protože je to mimořádně vážná věc... Tváří se, že je to ústavní návrh zákona. Takže bych opravdu prosil o nějakou definici, aspoň hrubou, co jsou to trvale udržitelné veřejné finance. Říká, co mají dělat zdravotní pojišťovny. Říká, co mají dělat ostatní organizace, které jsou státní a které nepatří přímo mezi ústřední orgány státní správy jako ministerstva. Říká, co mají dělat města, obce a kraje. Já tam tu rozpočtovou odpovědnost prostě nevidím.